Ať přemýšlím jak přemýšlím, tak ho mezi okolními státy ať už Evropské unie, nebo těsně za hranicemi prostě nevidím. Vím, že existuje potenciální hrozba Ruskem. V této souvislosti mi dovolte ještě jeden fakt. My se nepřipravujeme jen na klasickou válku. Kolegové Piráti tady už několikrát velmi správně upozornili na to, že to není jen o tancích a letadlech. O hybridní válce se koneckonců mluví už léta, a když říkám léta, tak to myslím smrtelně vážně, protože první zmínky o hybridní válce pocházejí někdy z období šestého století. To jsme nevymysleli my tady v Evropě, ale naši čínští předchůdci mluvili už v šestém století o hybridní válce a velmi dobře už tehdy věděli, o čem mluví. Taková hybridní válka, to je vám docela zajímavá věc.
Budu jenom velmi stručně vaším prostřednictvím reagovat na pana kolegu Hájka. Vy jste to měli v koaliční smlouvě a nedodrželi jste to. To je ten důvod, proč si myslím, že jediná možnost je ošetřit to v zákoně. A ani programové prohlášení, ve kterém to máte. Víte, ono by, jak jste říkal ta krásná čísla, jak ten rozpočet jde nahoru, to by platilo tehdy, pokud by byl schopen váš ministr ty finanční prostředky utratit. Já se omlouvám. Já už jsem to tady říkala předtím. Nejdou nahoru.
To přece ale není nic proti tomuto návrhu zákona. Myslím, že to je samozřejmý předpoklad, že ty výdaje musí být efektivní. A mluvil o tom pan poslanec Juříček. Tak jestli je někdo silný, tak je to zbrojařský průmysl. To jsou přece kontrakty, které se domlouvají na úrovni předsedů vlád, prezidentů, ministrů obrany. Tak to berme jako fakt. V takovém světě žijeme. A my jsme ty komunisty uzbrojili. Ty já přesvědčovat nebudu.
Pan poslanec Birke se původně omlouval do 11 hodin, mění svoji omluvu a omlouvá se po celý den dnešního jednání z pracovních důvodů. Nyní faktická poznámka - pan poslanec Černý.
Budu v rámci pochopitelně faktické poznámky reagovat na předřečníky, v tomto případě tedy na kolegu Stanjuru. Víte, vystoupit ze Severoatlantické aliance by nás přišlo nepředstavitelně draho. Takže pane kolego Stanjuro prostřednictvím předsedajícího, vezměte na vědomí, že klub poslanců KSČM nejsou lidé chudí duchem a nechtějí vystoupit ze Severoatlantické aliance proto, aby přinutili Českou republiku dávat na obranu 30, 40, možná polovinu našeho rozpočtu. To prostě nechceme. Takže máme pochopitelně projekt, který by měl nahradit naši účast v Alianci. Ale teď se vrátím k tomu, taky to zaznělo, takže je to reakce na to, co už tady bylo řečeno, pokusím se vám sdělit, jak je to s těmi 500 miliardami. Víte, že rozsah vnitřního dluhu 100 až 500 miliard, to je pochopitelně trochu silná káva. Je to fikce. Je to pochopitelně vycucané číslo. Takových bychom mohli vyfabrikovat libovolné množství. V příští své faktické poznámce se pokusím odpovědět na to, nebo položit si otázku, proč to vlastně všechno děláme, k čemu to všechno směřuje.
Děkuji za dodržení časového limitu.
Vážený pane předsedající, vážené dámy poslankyně, vážení páni poslanci, musím sdělit, že jsem velmi ráda, že k bodu Ministerstva obrany se dostávám po hodině a půl. Jsem velmi ráda, že všechny politické strany napříč touto Poslaneckou sněmovnou považují obranu České republiky za svou prioritu. Slyším to ráda já, slyší to rádi určitě zaměstnanci Ministerstva obrany, ale především vojáci, kteří toto zajišťují. Ale s tím souvisejí další věci, ať je to rozpočet, ať jsou to akvizice, ať je to řádné a správné plánování potřeb od vojáků přes Generální štáb, co doputuje na Ministerstvo obrany. Přijdu si tady trochu jako mlýnské kolo. Pět týdnů tam zkoumám, řeším všechny záležitosti, které mi tam leží na stole. Ale aspoň ti vojáci budou mít výstroj, budou mít výzbroj a budou mít techniku, kterou v tuto chvíli nemají. Máme ruská děla. Máme radary, které jsou 15 let po své životnosti. A proč se to neřešilo? Já to řeším. Já to vyřeším. A budu doufat, že za ty čtyři roky tady bude někdo stát, kdo řekne, že to bylo správně vyřešeno a že jsme rádi, že to Šlechtová podepsala. Ministerstvo obrany, Armáda České republiky má dlouhodobý plán, který se nazývá Koncepce výstavby Armády České republiky. Čili plán existuje.
Bohužel nyní mám paní ministryni Šlechtovou přihlášenu s faktickou.
Já jsem tady jasně řekla, že pracuji na tom, aby akviziční procesy byly připraveny. Vzhledem k tomu, že mnoho let se nic nepodepisovalo, a tady jsme slyšeli, aby nikdo náhodou nebyl jako paní Parkanová, evidentně já tu odvahu mám. Já bych nerada, pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, abyste zpochybňoval, proč chceme vybavit Armádu České republiky. Naši vojáci tady mají chránit naši zemi. A chcete to všichni prostřednictvím všech politických uskupení v této Poslanecké sněmovně. A vy zpochybňujete, ptáte se proč, jaké hrozby nám hrozí. Proto se tady řeší nákup těch nových radarů od - nebudu říkat jaké strany. My máme spoustu ruských děl. Ale jenom z toho důvodu, že máme hodně munice? Tak se bude delaborovat. Umíme to. Armáda to umí. Takže prosím nezpochybňujme, proč vůbec máme Armádu České republiky. Protože k tomu vy míříte prostřednictvím pana předsedajícího. A jenom bych možná doporučila jako poslanec této Sněmovny, jestli by šlo nějak nezneužívat ty faktické poznámky a slyšet celou story.
Omlouvám se, kolegové, stále se ještě nedostanu k tomu, co jsem vám chtěl sdělit, protože musím faktickou poznámkou reagovat na to, co řekla paní ministryně. Paní ministryně, pokud jste pochopila moje vystoupení jako projev nějakého bezmezného pacifismu, tak vás ujišťuji, že tak to není. Já jsem zastánce toho, aby každý suverénní stát - nedovedu si vůbec představit, jak by mohla Česká republika naplňovat základní svoje povinnosti, které jí vyplývají z Ústavy, bez toho, aby garantovala svoji obranu. A velmi mě znepokojuje, paní ministryně, že česká armáda toho není schopna v mnoha případech. Ve vašem programovém prohlášení vlády v demisi, tedy vlastně už se bavíme o mrtvém dokumentu, je zmínka o tom, že například armáda s policií bude chránit naše hranice. Já bych byl nesmírně rád, kdyby to šlo, ale ono to nejde, paní ministryně. I kdybyste použila Hradní stráž a všechny policisty, tak ani tak nebudete schopni tento úkol ve vašem programovém prohlášení obsažený zajistit. Zkrátka a dobře, pláčete dobře, ale na špatném hrobě, paní ministryně. Mluvit totiž o nějaké suverenitě bez schopnosti zajistit obranu nelze.
Nyní mám s faktickou paní poslankyni Černochovou a pak bychom se mohli dostat k rozpravě.
Děkuji, pane místopředsedo. Já jsem musela reagovat na pana kolegu poslance Maška vaším prostřednictvím, protože já chápu to, že on je záchranář, lékař, není ekonom. Ale skutečně pokud nějakým způsobem chcete garantovat finanční prostředky, tak je v tom rozpočtu, pane kolego prostřednictvím pana místopředsedy, musíte fakticky mít. Předpokládám, že to budeme mít na výboru někdy po březnu, a myslím si, že tam se skutečně pod to 1 % opět dostaneme. Takže ony jsou dva ty údaje. My jsme se o tom bavili na tom minulém výboru, že jsou dvě statistiky, které se vedou a jsou svým způsobem trošku nefér, protože ta jedna z nich je zkreslovaná, ale o tom se tady bavit nechci. Jenom jsem chtěla vysvětlit panu kolegovi Maškovi, že skutečně bez finančních prostředků v rozpočtu k navyšování rozpočtu docházet nemůže.
Dobrý den. Pane předsedající, kolegyně, kolegové, já bych chtěl jenom zareagovat krátce na paní předsedkyni Černochovou, a sice je pravda, že se neshodujeme hlavně v čase. Já se domnívám, že schválit tuto novelu je předčasné.
Já se omlouvám pochopitelně všem kolegům, kterým takto vstupuji do jejich záměrů, ale ujišťuji vás, že ve chvíli, kdy budete konstatovat, že není nikdo přihlášen s faktickou, tak ji okamžitě stáhnu. Chtěl jsem tedy pokračovat v tom, co jsem začal. Dostali jsme se do situace, kdy se téměř všichni něčeho bojíme. Může být válka a my se musíme bát, protože ta válka, to je opravdu strašná věc, ta si mnohdy nevybírá, před ní jen tak neutečete. Jaká je tedy ale reálná hrozba takové válečné eskapády pro Českou republiku? To je to, oč tu běží.
Přerušuji projednávání tohoto bodu. Mezitím vás seznámím s omluvou. Zahájíme projednávání pevně zařazených bodů tak, jak bylo stanoveno. Prvním bodem je Návrh na odvolání členů Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky Prosím, aby se slova ujal předseda volební komise pan poslanec Martin Kolovratník.
Pane předsedající, já děkuji za slovo. Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, přeji dobré odpoledne, a jak bylo avizováno, provedu vás sérií volebních bodů. Nejdříve to budou čtyři veřejná hlasování aklamací, která se budou týkat Dozorčí a Správní rady VZP, a pak nás čeká ještě jeden bod k provedení tajnou volbou ve Státních aktech. Jak řekl pan předsedající, tím prvním bodem je návrh na odvolání členů Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny. Ty členy volíme v souladu se zákonem podle principu poměrného zastoupení politických stran ve Sněmovně, ale předtím je nutno stávající členy Poslaneckou sněmovnou odvolat.
Všimněte si, že téměř každé vojenské operaci Aliance velí americký důstojník, až na velmi čestné výjimky. Je to dáno tím, že ani komunikace na úrovni všech není tak jednoduchá. A dává nám obrovský problém dosáhnout takového stavu, abychom byli alespoň s těmi elitními jednotkami na úrovni, která bude umožňovat komunikaci. To jsou čísla stará několik málo týdnů. Trochu jinde je dnes Čína, ale ta je tak daleko a má tak odlišné zájmy, že tu jsme ani my doposud za hlavního protivníka a nepřítele neoznačili, takže odtud asi bezprostřední nebezpečí hned nehrozí. Máme tady ale ještě dalších pár čísel. Není tedy žádným znaménkem, že musíme, nutně musíme, zvyšovat výdaje na obranu proto, abychom se zalíbili někomu v Bruselu nebo ve Washingtonu. Kolik tam můžeme nalít, aby to mělo smysl. Dramaticky proti tomu, co předcházelo její snaze, ale je to stále nedostatečné. To přece všichni víme. Pokud se bavíme o 5 tisících lidech, kteří by měli být v aktivních zálohách, tak to v žádném případě není ta číslovka, která by mohla suplovat onen fatální nedostatek lidí pro zajištění naší obrany. Dámy a pánové, teď mi dovolte několik údajů, které hovoří opravdu o obraně naší země. Ty reálné údaje jsou kolem 150 tisíc mužů, které bychom potřebovali. Narážím na to, že v České republice už několik let neexistuje systém, který by něco takového umožňoval. Bez toho to prostě nejde. Dovolím si připomenout, že z těch lidí, kteří prošli nějakým způsobem vojenské přípravy, je dnes k dispozici jen malá hrstka, protože většina z nich už se věkově dostává do situace, že jsou nepoužitelní. Kromě Spojených států nikdo nedosahuje požadovaných parametrů.
A já, pane předsedající, prosím, abyste nechal hlasovat o odvolání členů Dozorčí rady VZP v souladu s usnesením, které jsem právě přečetl.
Kdo souhlasí s návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Návrh byl přijat.
Děkuji a konstatuji, že Poslanecká sněmovna odvolala k dnešnímu dni všech deset členů Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, a prosím, pane předsedající, abyste přešel k dalšímu volebnímu bodu.
Zahajuji projednání bodu 29, což je Návrh na volbu členů a náhradníků Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky Na lavici vám bylo rozdáno usnesení volební komise číslo 40 ze dne 10. ledna 2018 a slova se opět ujímá pan předseda volební komise Martin Kolovratník.
Konstatuji, že volební komise 10. ledna neprodleně po skončení vyhlášené lhůty k doručení nominací projednala návrhy poslaneckých klubů na volbu 20 členů Správní rady VZP a přijala své usnesení per rollam číslo 40, které obsahuje také jména devíti náhradníků, tedy za každý poslanecký klub tady ve Sněmovně jeden člen, který nahradí v případě potřeby zvoleného člena za stejný poslanecký klub. Volební komise pověřuje předsedu volební komise Martina Kolovratníka, aby seznámil Poslaneckou sněmovnu Volební komise navrhuje provést volbu veřejnou pomocí hlasovacího zařízení. Nyní, pane předsedající, prosím o otevření rozpravy.
Otevírám rozpravu. O slovo se přihlásil pan poslanec Martínek. Prosím, pane poslanče.
Stačí se na mě obrátit.
S faktickou poznámkou je přihlášen pan předseda Stanjura. Prosím, pane poslanče.
Obávám se, že o všech kandidátech, kteří jsou navrženi, se to říct nedá. Myslím si, že třeba tiskový mluvčí pana Okamury je zajímavá volba.
Hlásí se prosím ještě někdo do obecné rozpravy?
Děkuji za příspěvky do diskuse.
Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh byl přijat.
Snažím se být maximálně stručný. Volební komise pověřuje předsedu komise Martina Kolovratníka, aby vás seznámil Volební komise opět navrhuje volbu en bloc pomocí hlasovacího zařízení s tím, že funkční období členů je čtyřleté a započíná dnem volby. Nyní prosím, pane předsedající, o otevření rozpravy.
Do rozpravy je přihlášen pan předseda Radim Fiala. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Vážené dámy a pánové, vážená vládo, dovolte mi, abych na základě žádosti pana poslance Tomia Okamury a na základě rozhodnutí klubu SPD požádal o stažení jeho kandidatury do Dozorčí rady VZP a požádal také volební komisi o vyhlášení náhradní lhůty na nominaci do VZP. Máte špatné informace.
Možná si taky někdy nějakou ponorku pořídíme, ale mezitím třeba stihneme vybudovat kanál Dunaj-Odra-Labe a tam by se mohla prohánět. Zatím ji ale nepotřebujeme. Ale já se chci zeptat. Co s tím budeme dělat pro 30 tisíc mužů? To je naprostý nesmysl. Dnešní armáda v tom stavu, v jakém je, při těch počtech, jaké má k dispozici, disponuje s částkami, které se dlouhodobě pohybují mezi 40 a 50 miliardami reálně. Prostě armáda, která by měla utratit sto a více miliard, by nutně potřebovala minimálně 40, ale pravděpodobně ještě více než 40 tisíc mužů ve zbrani. A teď už to poslední, co vám chci sdělit. To je u ministrů obrany docela vzácný jev. Od českých ministrů před paní Šlechtovou jsem nikdy nic takového nezažil, takže neočekávám, že se ministři obrany někdy na zasedání Rady vzbouří. Ale jen pro dokreslení situace. Ne ministři obrany, ti tam obvykle sedí, ale rozhodující slovo mají jiní. A v takové atmosféře se pak dostaneme do onoho paradoxu, že budeme mít tolik lidí ve zbrani, budeme mít tak vyspělé technologie, tak dokonalou obranu, tak dokonalou armádu, že budeme svým způsobem sami sobě nebezpeční. A zase se to zacyklí. Ano, platí zákony, které říkají, že při překročení určitého uzlového bodu míry dosáhneme takového stavu, že už nebudeme kontrolovat, co bude dál. A to je to, oč tu běží. Dámy a pánové, omlouvám se za to, že jsem vás dnes zdržel trochu více, než mám obvykle ve zvyku. Děkuji vám za pozornost.
Já také děkuji. V tuto chvíli nemám žádné písemné přihlášky, ani neregistruji nikoho, že by se mi hlásil ze sálu, takže bych ukončil obecnou rozpravu a přistoupili bychom k závěrečným slovům.
ANO, přestože ve svém programovém prohlášení má, a dovolte mi citovat: Obranná politika Armáda České republiky - budeme aktivní v NATO, Evropské unii, OSN a dalších organizacích v souladu se zájmy České republiky. Budeme prosazovat rovnoprávnou spolupráci mezi státy a zapojení do úsilí čelit mezinárodnímu terorismu a kyberterorismu pro ochranu občanů České republiky. Členství v NATO je pro zajištění obrany naší země klíčové a nemá alternativu. Chceme být našim spojencům spolehlivými partnery, proto budeme věrohodně vytvářet své vlastní obranné kapacity a aktivně přispívat ke kolektivní alianční obraně. - Prosím, zpozorněte.
Jsou tady strany, které nepodporují naše členství v NATO, když to řeknu ještě hezky. To já respektuji. A to, že těch neplatičů nebo těch černých pasažérů je 22 nebo kolik, tak to přece není důvod, abych byl mezi nimi. Já se ani nechci ptát, na kterém místě skončíme v roce 2017, když uvidíme to konečné číslo, až bude závěrečný účet. Neděláme to proto, že nám někdo říká: vy málo platíte. A že to je dlouhodobý úkol, který nemá být závislý na momentální vládní většině, ať je jakákoli. Takže tady si nevykládejme, že to je rozpočtově nezodpovědný návrh. Naopak je rozpočtově odpovědný, vytváří střednědobou perspektivu obraně České republiky. Za nás říkám, jsme připraveni se bavit o tom, jestli to nemá být o rok déle, nebo o rok míň. To je legitimní debata. Ale ten, kdo dneska hlasuje proti a bude hlasovat pro zamítnutí, tak v zásadě říká: kampaň skončila, hesla zapomeňte, teď budeme dělat něco jiného. A byla by to hrozná škoda. Ne pro ODS, ne pro nás, co jsme pod tím podepsaní, ale pro Českou republiku.
Prosím, pane poslanče.
Děkuji, pane předsedo. Pan Stanjura měl bezesporu pravdu, že lze tímhle způsobem postupovat. To je docela realita. Je zase pravda, že ti, co jsem teď vyjmenoval, jsou o něco lépe placeni, tak ať si to odpracují tady, proč ne, ale bylo by možná docela dobré navrhnout, že bychom mohli vykonávat svůj mandát řekněme dálkově, že bychom přijeli jednou za čas, odhlasovali něco, do rozpravy se stejně nedostaneme, tak bychom tím vyřešili naše problémy.